Nejvyšší kontrolní úřad je oficiální státní instituce, mají tam analytiky, mají tam pravomoci získat požadované údaje. A podstatné je v tomto případě, co tam píší. Co tam píší. Zpochybnil politické zaměření předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu, rozsah pravomocí, ale nezpochybnil ani slovem to, co se píše ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu. Z toho usuzuji, že i předseda vlády ví, že je to pravda. A poslouchejte pozorně pár vět, co se píše v té zprávě: Že v klíčových oblastech přešlapujeme na místě. Že projídáme ekonomický růst. Že sestavujeme deficitní rozpočty v období hospodářského růstu a máme nízkou kvalitu rozpočtového procesu při sestavování státního rozpočtu. Že nedostatečně snižujeme administrativní zátěže a nezjednodušujeme daně poplatníkům. Že podporujeme velké potravinářské firmy na úkor malých a středních zemědělských podniků. A už na následující straně 15 si mohl pan předseda vlády přečíst to, že si Nejvyššího kontrolní úřad dovolil korigovat řeči, fráze, grafy, fantazie pana předsedy vlády v poměrně citlivé oblasti, když o úspěších vlády při budování dálnice tam na té straně 15 píše: V oblasti dopravní infrastruktury se síť dálnic v roce 2018 rozšířila jen o necelé čtyři kilometry. Dámy a pánové, toto jsou všechno fakta obsažená ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu. Vážená Sněmovno, rozumní lidé vědí, že mnohem podstatnější než momentální stav je trend. A předseda vlády tady napadá zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za to, že řeší, co nemá. To ať si s Nejvyšším kontrolním úřadem vyřídí on. Pro mě je naopak podstatné, že ta zpráva obsahuje popis trendu, směru, kterým jde Česká republika. Popisuje ho věrně, a že ten trend není dobrý. Ten trend je takový, že neslyšíme zvonit na poplach. A ten zcela nenápadně před dvěma týdny v České televizi v debatě o rozpočtových problémech, a zda je reálné, že vláda udrží aspoň 40miliardový deficit, tak tento člověk řekl toto - cituji: "Příští rok to bude daleko problematičtější než letos a určitě se musí hledat nějaké cesty, jak to změnit. To bychom nejdřív museli začít redukovat všechny zákony, a my máme 136 strategií. Těch 136 strategií přináší několik set priorit, to znamená, že nemáme žádnou. Konec citátu slov člověka, který je náměstek na Ministerstvu průmyslu, který byl ministr financí a který vidí do toho, co se ve vládě děje. Ano. A tak dále. Toto je autentické svědectví o reálném stavu věcí. Tady to slyšíme od jeho vlastních lidí. A už to zaznělo i od pana ministra vnitra, že se na jeho rezortu v této věci nic dělat nebude. Tady jsme slyšeli, řekl bych, obecnější svědectví a tohle dohromady nám vytváří nějaký názor o tom, jaká je atmosféra ve vládě a co se reálně uvnitř vlády děje. To vidíme všichni, když se podíváme na to, co vláda vlastně dělá. A to je důvod. A že je potřeba začít něco dělat. A já vám to tady dokazuji ne na nějakých názorech opozice, na zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu a na slovech člověka, který za vás sedí ve vládních funkcích. K druhému bodu schůze, k tomu nebudu mluvit dlouho. Vyjádřím se jenom velmi krátce. Ale fakta jsou velmi jasná a také nejsou příliš povzbudivá. A také bychom tady měli zvonit na poplach, protože se děje vážná věc. Ministerstvo financí neustále snižuje výhledy růstu HDP. Růst ekonomiky má samozřejmě dopad na plnění státního rozpočtu. A to je teprve duben. A neslyšíme, nevidíme, že by někdo tuto Sněmovnu, která by to logicky měla slyšet, že by někdo tuto Sněmovnu informoval, jakou strategii chce vláda zvolit. Co s tím hodlá dělat.
A tato vláda má ve svém čele premiéra, který čelí nejen trestnímu stíhání a kolosálnímu střetu zájmů, ale je i v podezření, že zneužívá své moci, aby se vyhnul spravedlivému procesu. A právo tady musí platit pro všechny. Budoucnost se nemá projídat, jak jsme toho bohužel svědky. Vláda má dobře vládnout a toto všechno je zde ohroženo. A my chceme od vlády slyšet odpovědi. Pokud tady padají otázky, chceme znát odpovědi. Demokracie nepanuje, ale opravuje, i to jsou slova prvního prezidenta. A demokracie spočívá v mravnosti. Bereme ji vážně, očekávají to od nás, tedy od celé Sněmovny, i všichni spoluobčané. V rámci dělby státní moci platí jasné vztahy, vláda - exekutiva je odpovědná za své konání Sněmovně, která jí vyslovuje důvěru. Je tedy zcela logické, a doufám, že i pro vládní poslance nepřekvapivé, že Sněmovna a zvlášť opozice chce využít své pravomoci a klade vládě otázky, na které chce znát odpověď. Ne kvůli sobě, ne kvůli nám, ale kvůli veřejnosti, která má právo vědět, proč vláda koná, nebo proč vláda nekoná, proč vláda rozhoduje, nebo proč vláda nerozhoduje. Pro nás je tento postup nepřijatelný. My odmítáme to, aby se vláda promlčela až k problémům, které i s ohledem například na příznaky ekonomické stagnace evidentně přijdou. Já bych byl velmi rád, kdyby tato vláda vzala naši výzvu vážně a půl dne se kompetentně bavila i s opozicí, aby se nebála vyslechnout kritické názory, aby pochopila, že nám jde o společnou věc. Ano, bohužel tato vláda je odkladačem slibů. Vzpomeňme si na spanilé jízdy pana premiéra po krajích a jeho paletu slibů komukoliv cokoliv. Chtěli byste rozdávat, ale netušíte, kde na to vzít. Do toho se promítá i chaotické personální řízení, kde na postu ministra spravedlnosti má tato země již čtvrtého ministra za posledních devět měsíců. Členové a členky této vlády se ve svých funkcích točí rychleji než apoštolové na pražském orloji. Skutečně toto může pomoci personální stabilitě tak důležitého rezortu, jako je rezort spravedlnosti? Skutečně to přináší vědomí právní jistoty v České republice? Já bych připomněl jednu za všechny - exekuce, exekuční řád, zákon o státním zastupitelství a další. Kdy se jich z takto destabilizovaného rezortu skutečně dočkáme? A když chtějí s řešením přijít poslanci, tak se vláda brání tím, že chystá své vlastní řešení. Kdyby pan premiér řídil své firmy tak schopně, jako vede tuto vládu, jsem přesvědčen o tom, že by už dávno zkrachovaly. Přitom se náš stát nachází, a to je potřeba také říci, v relativně velmi pozitivním období. Období hospodářského růstu se promítlo v pozitivních makroekonomických údajích státu souvisejících ať už s růstem hrubého domácího produktu, spotřebou domácností, poklesem nezaměstnanosti či poklesem podílu státního dluhu na HDP. Vysoká domácí spotřeba byla tažena růstem mezd a platů v soukromé i veřejné sféře i zvyšující se aktivitou veřejného sektoru. Za těmi výbornými makroekonomickými výsledky a výsledky státního rozpočtu se však již dlouhodobě skrývají systémové překážky, které budou ovlivňovat výsledky České republiky a její konkurenceschopnost do budoucna. A tady skutečně můžeme zalistovat ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, protože ten jasně a srozumitelně upozorňuje na to, že rostou běžné výdaje a dosud vázne uskutečňování strategických investic, realizace důležitých reforem, které jsou stále spíše obsaženy v koncepcích a někdy ve strategických dokumentech, namísto toho, aby tyto reformy byly skutečně představeny a skutečně realizovány. Jak by vláda v tomto stavu mohla něco podobného prosadit? Stačí se podívat na programy zasedání vlády. Lupou by bylo potřeba se podívat, abychom nalezli zásadní vládní předlohy. K negativním faktorům patří také neefektivní způsob hospodaření státu a nízká výkonnost státní správy v některých oblastech. V roce 2018 na dlouhodobou neudržitelnost veřejných financí upozornila vládu také Národní rozpočtová rada, která za hlavní riziko považuje nesoulad mezi nastavením legislativy, budoucím demografickým vývojem a oddalováním důchodové reformy. Stát především nevyužil období hospodářského růstu pro sestavení rozpočtu, který by byl alespoň vyrovnaný a zohledňoval principy hospodářského cyklu. Současně je vysoká závislost plnění státního rozpočtu na růstu ekonomiky a podceňování rizik růstu průběžných, respektive mandatorních výdajů státu. To se potvrdilo opět výraznými rozdíly mezi schváleným rozpočtem a skutečností. Ačkoliv příjmy státního rozpočtu od roku 2014 do roku 2018 vzrostly téměř o 270 miliard korun, plánované saldo státního rozpočtu se v těchto letech snížilo jen o 62 miliard. V roce 2018 dosáhl rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečností téměř 53 miliard korun.
To se mění s novou databází jednotkových cen, která umožní nákupy léků srovnávat a efektivně kontrolovat, aby nemocnice nenakupovaly za výrazně odlišné ceny. Stopli jsme i neprůhledné přidělování dotací do regionálních nemocnic na základě často politické poptávky a zavedli transparentní schvalovací proces. Většina snah o digitalizaci zdravotnictví skončila v minulosti průšvihem. My jsme však spustili vůbec první funkční celostátní projekt v oblasti elektronizace zdravotnictví, který dostal řadu ocenění od IT odborníků. Zároveň NKÚ kritizuje stát za nedostatečnou podporu vývoje, výzkumu a inovací. Hodnocení a financování vědy bylo skutečně dlouhou dobu vázané na počty článků, což vedlo k naprosto zkreslenému pohledu na náš výzkum. Situace zašla tak daleko, že se díky takzvanému kafemlejnku málem zlikvidovala Akademie věd, kterou si již s chutí rozebírali tehdejší vládci našeho výzkumu. Takže zatímco naši nejlepší výzkumníci připravují inovační strategii 2019 až 2030, kterou děláme bez obvyklých nákladů různým pseudoagenturám a která sklízí respekt v Izraeli, USA nebo Německu, tak tým odborníků v NKÚ nám zasvěceně shrnuje tři roky staré trable našeho inovačního prostředí. A už vůbec nechápu fakt, jak může NKÚ kritizovat zrovna naši vládu za opakované nepřijetí zákona o sociálním bydlení. Ten ovšem řeší jak sociální byty pro ty nejpotřebnější, tak dostupné nájemní bydlení pro všechny obyvatele, protože chceme tento problém řešit komplexně. Nikdy jsem nezpochybňovala potřebnost Nejvyššího kontrolního úřadu pro činnost státu. Uvítala by to i naše vláda, protože všichni občas děláme chyby, jen je potřeba vědět jaké. Krásně vám to budu demonstrovat na příkladu Ministerstva obrany. Na jednu stranu NKÚ chválí za koncepční činnost a dobré hospodaření, druhým dechem kritizuje armádu například za množství majetku. Kontroloři si ale neuvědomují širší souvislosti, a to, že za poslední roky se změnila bezpečnostní situace a počty vojáků. Je naprosto zavádějící odkazovat na Bílou knihu o obraně. Ta vznikla za vlády ODS v roce 2011 v době tvrdých škrtů a dnes už zkrátka není aktuální. Ministerstvo obrany marně NKÚ upozorňovalo, že armáda jede podle nových strategických dokumentů, jako jsou dlouhodobý výhled nebo koncepce výstavby. Jsme o osm let dále, dáváme do obrany skoro dvojnásobek peněz, počty vojáků i záloh stouply o tisíce. K tomu je potřeba mít také kapacity pro výcvik a ubytování. Zbavit se majetku je velmi snadné, ale získat ho zpět mnohonásobně těžší a to by samozřejmě zejména kontroloři měli vědět. Řekla bych, že je to přesně naopak. Od letošního února 2019 jsme navíc tuto digitalizační koncepci provázali s nadresortním programem - Česká republika: země pro budoucnost. A právě v něm máme připravené detailní implementační plány ke všem pilířům vládní strategie digitalizace a přesně podle plánu pracujeme na jejich plnění. Netuším proto, kde vzal Nejvyšší kontrolní úřad argumenty pro svou kritiku, že se vláda nevěnuje digitalizaci země, když je to přímo jedna z našich priorit. Ano, digitalizace možná nešla úplně tak rychle, jak bychom si představovali, ale je to právě tato vláda, která už od roku 2018 představuje nové digitální služby, jako jsou Portál občana, Národní identita, portál Moje daně, eLegislativa nebo eSbírka. Také jsme spustili digitalizaci stavebního řízení, zdravotnictví i agend uvnitř úřadu. Také přibude možnost přihlašovat se přes bankovní identitu a začneme poskytovat i služby v cloudu. A ještě mi dovolte pár slov k tomu kůrovci. Opatření, která umožní účinněji bojovat proti kůrovci, tak byla přijata až díky poslancům, kteří letos na jaře předložili novelu lesního zákona. Možná opravdu každý žijeme v jiné zemi, nebo chceme žít v jiné zemi, a proto tomu svou práci přizpůsobujeme. Já ale rozhodně chci žít v zemi moderní, svobodné a pro občana přívětivé.
Sním o tom, že tato země bude mít vládu s jasnou strategií a vizí, která jenom nerozhazuje peníze jako předvolební dárky a nekupuje si hlasy voličů za budoucí peníze našich dětí. Bohužel stále to je zatím jenom sen.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Toliko k naší motivaci. Tak ten je z výročních zpráv společnosti Agrofert. To je tady rok 2006 a tady už 2017 Andrej Babiš v politice. Já ten graf ještě nemám aktualizovaný, možná ho budeme nějakým způsobem aktualizovat. Ale co se stalo v minulém volebním období, kdy Piráti ještě nebyli v Poslanecké sněmovně?
Kauza Andreje Babiše nám opět ukazuje škodlivost evropských dotací. To je obrovská a hanebná lež. Je to dokonce naopak. A tento prostor naší současné ekonomiky je bohužel charakterizován kvůli Evropské unii vysokým podílem zahraničního vlastnictví ve všech rozhodujících sférách, velmi levnou pracovní silou, velmi nízkým podílem mezd, a tudíž velmi vysokým podílem zisku na přidané hodnotě a extrémně vysokým i nelegálním odlivem zisku ze země. A jaké kofinancování projektů? Debata o tom by byla konečně přínosná, protože by se veřejnost alespoň dozvěděla, kdo hájí čí zájmy. Mně nevadí, jestliže frakci v Evropském parlamentu, jejíž je součástí ODS, šéfuje muslim. Vím o panu Hamáčkovi a jeho členství v Aspen Institute. Ale máme tu střet zájmů. Pana Rockefellera, České republiky a jejích občanů. Křivení trhu a uplácení evropskými dotacemi v prvé řadě má na svědomí politika Evropské unie. Dotace pro vyvolené jsou škodlivé samy o sobě. Pokud se ještě zneužijí, jde o naprostou nehoráznost. V podílu nahlášených nesrovnalostí podvodného charakteru, co se týče dotací, je Česká republika v Evropské unii dokonce na čtvrtém místě za Slovenskem, Itálií a Lotyšskem. Zatímco v celé Evropské unii končí před soudem každé druhé doporučení OLAFu, tohoto evropského úřadu, v Česku je to jen každé třetí ve sledovaném období, tedy přesně dva ze šesti. Co to znamená? Že ve skutečnosti se jen minimum podvodných dotací dostane v České republice k policii a k soudu. I když kolegové z ODS a ČSSD už vědí, že občas padne kosa na kámen a nějaký jejich politik je odsouzen. Ale jistě to berou jako nutnou daň. Vždyť dotacemi se přece dá tak skvěle uplácet v celostátní i komunální politice. Ovšem víc než procento dotací, kde byl prokázaný podvod, by bylo zajímavější uveřejnit procento těch, které měly nějaký význam. Co to přináší drtivé většině běžných pracujících českých občanů? Cyklostezka je snad papírově v pořádku. Rád bych vás závěrem vyzval: Přestaňte se tady už hádat a handrkovat. Občané čekají na to, abychom jim zlepšili životy a aby měli více spravedlnosti a bezpečnosti. Hnutí SPD podalo do Sněmovny řadu důležitých zákonů, které tady čekají na projednání a na které občané chtějí, aby se jim žilo lépe. Krátce je zrekapituluji. Jsou to statisíce občanů. Nyní je tomu naopak, takže občané se nikdy nemůžou z té dluhové pasti dostat. Navíc v tom zákonu rušíme úroky z úroků. Tento zákon platí ve většině zemí Evropské unie. Uvrhli jste tak další a další desítky tisíc lidí do dluhových pastí. Protože když nebudou lichvářské úroky, pochopitelně také mnohem méně lidí může spadnout do dluhové pasti. Pojďme na to! Pojďte to projednat místo tady těchto neustálých vzájemných invektiv, které tady vzájemně předvádíte. Cílem zisku není hudební produkce.
Každoročně bylo do rozpočtu převáděno průměrně 9 mld. A to všechno se za vlád opozice, pravicových vlád, dělo mimo státní rozpočet, to znamená bez jakékoli možnosti Poslanecké sněmovny tyto výdaje ovlivňovat. Zákonným účelem tohoto zvláštního účtu nikdy nebylo tvořit rezervy na horší časy, to se nám až teď hodí to říkat. Pokud si to někdo přesto myslí, proč se neozval mnohem dřív? Evropská komise si vyžádala od všech členských zemí zaplatit 40 % celoročního odvodu v prvních měsících tohoto roku, aby byly kryty výdaje na společnou zemědělskou politiku, strukturální a kohezní politiku v případě neřízeného odchodu Spojeného království z Evropské unie. Tak se snažím, abych byla schopna vám to skutečně vysvětlit. Stejně tak nepravidelné transfery státním fondům, další důvod, proč se odváděly. Zejména Státní zemědělský intervenční fond a Státní fond dopravní infrastruktury jsou meziročně vyšší o téměř 12 mld. korun. Skutečnost však bývá odlišná. Na straně příjmů se projevuje, jak už jsem uvedla, mírné zpomalení ekonomického vývoje, ale také řada jednorázových faktorů. A proč klesá? Proto ten velký pokles. Naopak důležitou okolností a skutečností je, že na zpomalení ekonomiky jsme dobře připraveni. Na jeho výši se v našem případě navíc podílely poměrně rovnoměrně všechny složky veřejných rozpočtů. Máme extrémně nízkou nezaměstnanost, již několik let opakovaně nejnižší v rámci Evropské unie, a zároveň nízkoinflační prostředí. Ekonomika je vyrovnaná i z pohledu vnějších vztahů, což samo o sobě alespoň pro nejbližší období nepředstavuje z hlediska fundamentu ekonomiky tlaky na korekci měnového kurzu. Ohledně hodnocení pokladního plnění státního rozpočtu za první čtvrtletí platí, že je velmi brzy dělat jakékoli závěry, a to nehledě na skutečnost, že na straně příjmů i výdajů existuje řada faktorů, které jsou jednorázové a velmi pravděpodobně do konce roku odezní, případně se zmírní. A tady se vyjádřím komplexně, to znamená jménem naší celé vlády.
Vždyť nám tady vykládá, jak ty věci tlačí a ovlivňuje. Budeme stále v té rétorice před tím rozhodnutím, ačkoliv tu zprávu evropských právníků zde mám ve fotokopii. A tento jasný signál, který je v zájmu i poslanců, i vlády, i pana premiéra Evropské komisi vyslala a šla tou cestou zveřejnění výsledků tohoto auditu co nejdříve.
Respektive revizi omluvy.
Pane předsedající, vážená jedna paní ministryně vlády České republiky, tak děkujeme alespoň vám za to, že jste si na nás udělala v nabitém programu čas a budete poslouchat to, co vás jednoznačně a každopádně nudí. To jsou prostě slova poslanců Parlamentu České republiky, tedy toho tělesa, které vaší vládě vyslovilo důvěru. Samozřejmě my jako STAN podporujeme, aby byl schválen program dnešní schůze, a chtěli jsme všechny poslankyně a poslance o toto požádat. A ten důvod je jednoduchý. Často vidíme obličeje opozičních poslanců i vládních politiků v našich zádech, kteří často hovoří o tom, že naše opoziční politika je vedena personálně, že vedeme jednoduchou antibabiš politiku a bavíme se prostě jenom o tom, jak tato vláda personálně není uspokojivá, jsou to osobní útoky. Dneska máme mimořádnou, ale skutečně mimořádnou příležitost se nebavit personálně, nebavit se osobně. Je tady zpráva NKÚ, jsou tady na stole fakta o tom, jak český stát funguje, respektive nefunguje, a vláda České republiky, vládní poslanci, koaliční poslanci, mají jedinečnou příležitost vstoupit s námi do diskuze a přesvědčit nás o tom, že ta fakta jsou jiná, že skutečně ta zpráva NKÚ nepopisuje realitu stavu České republiky. Prosím umožněte tuto diskuzi, umožněte ji v té Poslanecké sněmovně, která vaší vládě vyslovila důvěru. Pan premiér Babiš tady hovořil o tom, že se jedná o nějakou zprávu a že by se NKÚ měl věnovat číslům a neměl by se zabývat věcně tím, v čem funguje nebo nefunguje Česká republika. Ale ona to není nějaká zpráva, ona je to zpráva velmi podrobná, která v jednom ze svých odstavců charakterizuje Českou republiku tak, že se jedná o zasukovaný stát. O stát, který se nevyvíjí, o stát, který stagnuje. O stát, který má 150 vládních koncepcí a strategií, ale o stát, který postrádá vizi. Vizi dlouhodobého rozvoje a ambici tu vizi uskutečnit. Jaké jsou jednotlivé danosti toho celého popisu České republiky v současnosti. Digitální správa, digitální stát, o kterém hnutí ANO tak vehementně mluvilo ve všech volebních kampaních. Tak zákon o digitální službě, jak jistě víte, nenavrhuje vláda, ale je to návrh zástupců poslaneckých klubů. Řešíme problémy typu splavnění Dunaj - Labe - Rekordmana, kterého ještě letošní zimu překvapil sníh. Stavební zákon - paní ministryně je zrovna přítomna.